Ačkoli si řada lidí myslí, že se problémy tzv. rent týkají pouze horníků, není tomu tak. Náhrady momentálně v Česku pobírá asi 15 000 lidí. Na Ostravsku a Karvinsku je ale kvůli koncentraci těžkého průmyslu problém nejpalčivější a právě tady si totiž odnese ze zaměstnání trvalé poškození zdraví nejvíce lidí. Takzvaná renta, přesněji tedy náhrada za ztrátu výdělku, se pak vypočítává jako rozdíl mezi průměrnou mzdou v posledním roce zaměstnání a mzdou minimální a v tom je právě problém.
Kolega Farský ještě posečká.
Vážené kolegyně, kolegové, já musím reagovat, protože to, co tady zaznělo - tak já chci reagovat na kolegu předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího úplně jednoduše. Doba se změnila, takže často pravicové strany zastávají levicová stanoviska a obráceně. A věřte tomu, že doba se změnila i v tom, že v dnešní době netahá za tu delší stranu zaměstnavatel, ale právě ti zaměstnanci. Tak neobávám se toho, že zaměstnanec by si nevydobyl svoji pozici v dnešní době. A vůbec v dnešní době, kdy většina zahraničních pracovníků zůstala doma, takže nemáme lidi na polích, nemáme lidi v sadech, nemáme ale ani ošetřovatelky v nemocnicích, protože zůstaly na ošetřovném s dětmi. Nemáme lidi v prodejnách, nemáme lidi ve výrobách. Děkuji za pozornost.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který jsme předložili s poslanci napříč všemi stranami zastoupenými ve Sněmovně. My na ni tolik nemusíme myslet v rozpočtech, my, naštěstí - myslím, že jsou rádi - je příliš neregulujeme našimi zákony, a tak jako kdyby mnohdy nebyla, bereme ji jako samozřejmost. Ale jsou to, jak zmínil kolega Hnilička, od sportovců, od těch, kteří se ve volném čase po práci věnují výchově sportovních talentů, mládeže, a bez nich bychom těžko pak kdy měli nějakou reprezentaci a nějaké úspěchy na mezinárodním poli. A že je formují způsobem, který je společností přijímaný a podporovaný, ukazuje i to, že jsou oceňováni mnohdy budoucími zaměstnavateli jako ti, kteří mají něco v sobě navíc. Protože oni se učí fungovat v týmu, reagují a učí se motivovat týmy lidí už v relativně nízkém věku, je jim svěřena odpovědnost za své kamarády a v tom věku ta formativní možnost je ještě obrovská. Jakou tady odvádějí práci dobrovolníci dospělí, je skutečně nezměrná hodnota. On netrpí. On to dělá rád. Zvláště státní podniky. A i to dneska už objevíme v mnoha kolektivních smlouvách, kdy se dohodli na tom, že to zaměstnavatel považuje za tak významnou službu celé společnosti, že o to navýší dny, které jinak má jeho zaměstnanec jako dovolenou. A aby to nebyla obrovská částka, dali jsme limit ve výši průměrné mzdy. A dali jsme limit maximálně pět dní.
Zákoník práce skutečně je jedna z nejdůležitějších norem. A na druhou stranu je dobré si říct, že to, co dnes vláda předložila, je skutečně dosti málo ambiciózní, to není žádná velká změna. Jsou to takové některé velmi užitečné, ale menší úpravy, ale skutečnou změnu zákoníku práce stejně ještě potřebovat budeme. Co to umožňuje, je jen a pouze flexibilní rozvrh pracovní doby těch dvou a více zaměstnanců na jednom pracovním místě. Takže jediné, co to řeší, je to flexibilní rozvrhování pracovní doby těmi samotnými zaměstnanci. Prostě stále zůstává to, že dva zaměstnanci jsou dražší nežli jeden.
Kdo je proti?
Garanční výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Garanční výbor nezaujal stanovisko.
Kdo je proti? Přihlášeni 182 poslanci, pro 175, proti nikdo.
Následuje pozměňovací návrh E pana poslance Farského, tedy zavedení týdenního placeného volna pro zaměstnance působící na dětských táborech a sportovních soustředěních. Garanční výbor nezaujal stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Garanční výbor nezaujal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? Hlasování číslo 71. Přihlášeni 183 poslanci, pro 170, proti nikdo.
Garanční výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. O všech pozměňovacích návrzích jsme hlasovali. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeni 183 poslanci, pro 179, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy k podmínkám projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 875, ve zkráceném jednání." Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Prosím, paní ministryně.
To je bilance ke včerejšímu dni programu Antivirus. To je bilance programu Antivirus.
Ale co bylo předtím, každá firma potřebovala snížit své náklady a má nějakou jasnou představu, do jakých peněz se může vejít. A teď neví, jak to vyjde na tom konci, když dá tomu zaměstnanci tolik peněz a dalšímu tolik peněz. Takže pokud se jedná o podporu antivirus režim B, tak vlastně de facto musíte několikrát přepočítat danou mzdu. Takže pojďme se nad tím zamyslet. Já věřím tomu, že kdybychom to rozvolnili, tak peníze v důsledku ušetříme. A to koresponduje s tím, že bych chtěl poprosit, abychom se zamysleli nad tím, jak by to mohlo fungovat v případě další krize. A já mám řešení. A mohlo by to být jenom zase do výše toho, co odvedly v minulém roce. Anebo to, že vlastně uvede, že ten zaměstnanec nepracoval, i když ten zaměstnanec pracoval. To všechno lze jednoduše udělat. A my tady sedíme, kontrolujeme, zpracováváme, děláme, stojí nás to peníze, čas, ale ty firmy hlavně nemají ty peníze, aby mohly pracovat. Tak já bych poprosil, zamysleme se nad tím a pojďme v příštím možném čase tohle všechno připravit. Teď to pojďme dotáhnout a věřte, že když to rozvolníme na jakékoli číslo, tak na tom ve výsledku ušetříme.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Já bych připomněla ustálenou definici malých a středních podniků, odvíjíme se od ní. A není pravda, že firmy s 51 zaměstnanci mají smůlu. To prosím není pravda. Já upozorňuji, že celý ten systém do sebe zapadá, jeho jednotlivé díly, a je koncipován, aby dohromady dával smysl. Firmy nad 50 zaměstnanců mají stále možnost čerpat z programu B, z Antiviru programu B, a dělají to velmi intenzivně. To znamená v rámci režimu A, ten byl oblíbený a populární zejména v měsíci březnu, to jsou firmy, které jsme zavřeli plus ty firmy, které měly své zaměstnance v karanténě, a související hospodářské potíže, program B, začíná převažovat. Upozorňuji také, že ty firmy, které nemají nárok ani na Antivirus, ani nespadají teď do toho C, to znamená, mají více než 50 zaměstnanců, tak mají stále možnost odložit si na tři měsíce platby na sociální pojištění. Byla jsem také dotázána, jak je stanovena ta průměrná mzda. To znamená, ta průměrná mzda je v zákoně definována, pouze na jiném místě. My se domníváme, že nebude. To znamená, že ty se do toho březnového vyměřovacího základu nezapočítávají. Já myslím, že ty částky jsou obrovské, a právě proto jsme zvolili jako referenční rámec ten měsíc březen. Padlo tady také, proč zákon přichází až teď. Ale chceme motivovat firmy, které se začínají vracet do normálu. Abychom to administrativně zvládli, tak navrhujeme odpustit odvody. Ještě bych si jednou dovolila na konkrétním příkladu paní poslankyně Richterové ukázat, proč je B pro ten zmiňovaný hotel mnohem výhodnější. Když je hotel zavřený nebo nemá zákazníky, nemá práci pro své zaměstnance, tak je podle zákoníku práce přidělí na překážky v práci. My jsme tento návrh zákona předložili po několika týdnech jednání na úrovni vlády. Podmínky pro prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť. Základní podmínkou je, že zaměstnavatel výrazně nesnížil zaměstnanost ani objem mezd poskytovaných svým zaměstnancům. Budeme porovnávat počet zaměstnanců na konci každého měsíce z těch tří, pro které navrhujeme možnost odpuštění pojistného, a bude se to srovnávat s měsícem březnem, to znamená ke stavu 31. března tohoto roku. Dovolte, abych ještě zdůraznila, že k počtu osob činných na základě dohod a ani k jejich vyměřovacím základům se nepřihlíží, protože ty jsou zpravidla krátkodobého charakteru. Jsou to právě ty firmy, ty by neměly mít nárok na podporu, které mají sídlo v daňových rájích. Dovolte mi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abych ještě zmínila, jaké budou dopady na státní rozpočet. Slíbila jsem, že budu stručná, proto vás žádám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o schválení tohoto vládního návrhu zákona.
Já se jenom obou ptám, jestli mohu dát ještě prostor zpravodaji a platilo by jejich přednostní právo na začátku rozpravy. Ano, děkuji. V tom případě konstatuji, že návrhem se zabýval výbor pro sociální politiku. Zpravodajem tohoto výboru jen pan poslanec Jan Bauer, kterého prosím o to, aby nás informoval o jednání výboru.
Děkuji paní ministryni za představení návrhu. Také bych chtěl říci, že jste zaregistrovali, asi nejsem jediný, že některé zaměstnavatelské svazy považují tu předlohu za špatně připravenou a volají po jejích změnách tak, aby v praxi mohla firmám skutečně pomoci. Na závěr bych si dovolil jenom zkráceně přečíst usnesení výboru pro sociální politiku ze včerejšího dne 28. května, které zní: Výbor pro sociální politiku po úvodních slovech, za prvé, navrhuje, aby se konala obecná rozprava. Za druhé navrhuje, aby se konala podrobná rozprava.
Děkuji, pane zpravodaji. Protože jsme ve zkráceném jednání, tak ještě musíme rozhodnout o tom, zda se bude konat obecná rozprava. Zahajuji hlasování. Kdo je pro konání obecné rozpravy? Schválili jsme obecnou rozpravu. Je to taková tradice u těch zkrácených jednání, když nikdo nenamítá.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Není to pozdě. A připomínám, že pojištění za červen se platí do 20. července. To znamená, že není to pozdě, naopak, jednotlivá opatření na sebe navazují. Podle toho jsme ten systém nastavovali. Pracovali jsme velmi přísně metodicky s daty. A upozorňuji ještě jednou, že se jedná o podporu zaměstnanosti a spotřeby.
Tak nyní ještě jedna faktická poznámka. Prosím, máte dvě minuty.
To prostě není možné nereagovat. Já bych se chtěl omluvit paní ministryni, ale tady je vidět, že prostě vystudovala politickou ekonomii. A normální ekonomika je úplně jiná. Prostě na béčko firma, která poskytuje pohostinství, nemůže čerpat vůbec nic. Protože v tuto chvíli má zvýšené náklady a zvýšený počet zaměstnanců ve firmě. A to nemůže dělat ten kuchař, který vaří a který čeká na to, až přijde ten zákazník. To nemůže dělat ta servírka, která běhá na place, na daleko větším place, protože ty stoly se musely rozvolnit. To prostě nejde. A za celé tři měsíce nenačerpala ani korunu. Měli otevřené svoje obchody, nenačerpali ani korunu! To vás jenom víc zadlužuje. Takže vy si odložíte platbu, a pak zaplatíte ještě víc. A de facto nevydělali jste na tom, protože jste museli mít ty lidi v té práci. Všechny ty náklady platit. To přece není řešení. Já o tom píšu paní ministryni každý týden. Každý týden se snažím komunikovat se všemi. A myslím si, že jsme si i rozuměli. Já jsem věřil tomu, že jo.
Takže teď se rozhlédnu po sále, zdali někdo ještě další k obecné rozpravě. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská mez 12.30 až půlnocí neboli do konce jednacího dne. Takže já otevírám podrobnou rozpravu.
Děkuji, pane předsedající.
Dobrý den.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Bláhu a připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Je to pro firmy, které v tuto chvíli musí mít zvýšený počet zaměstnanců na pracovištích, tím pádem si nesáhnou ani na áčko, ani na béčko. Nemůžou prostě nechat ty zaměstnance doma. Snaží se pro vás pro všechny udělat tu službu, ale nemají na to peníze, nemají na to tržby. A jsou pro vás vždycky k dispozici.
Děkuji za slovo.
Nyní se rozhlédnu, zdali ještě někdo další. Nemáte zájem. A jestli jsem správně zaznamenal dohodu, tak nyní projednávání přerušíme a vrhneme se na ten další tisk v druhém čtení. Já tedy otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.
Je ale tím nejpalčivějším. A je to problém, že vrátit se do práce nedává pro většinu lidí, kteří dostávají tuto náhradu, smysl. Pokud si totiž i přes svůj zdravotní hendikep v nové práci vydělají víc, než je minimální mzda, o jistotu renty v původní výši přijdou. Důvodem je totiž to, že prokázali, že si umí vydělat víc peněz, a tak se náhrada za ztrátu výdělku snižuje. Zákon tedy osoby, které dostávají tuto náhradu, trestá za to, že si našly práci za vyšší než minimální mzdu. Řada z nich proto míří na černý trh práce. Což může například na Karvinsku zvyšovat vykazovanou míru nezaměstnanosti. Protože jako dalším velkým problémem je vnímána otázka všeobecné choroby. Takže doufám, že se společně v budoucnu dostaneme také ke komplexní úpravě této záležitosti.
Také on se této problematice věnuje. A jsem také rád, že tady zmínil ty další okruhy problémů, které lidé, kteří pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, v tuto chvíli pociťují. Máme za sebou jednání jednak s Ministerstvem průmyslu a obchodu a také se zdravotnickými experty. Tam to naráží samozřejmě i na spolupráci, která bude v tomto ohledu potřebná i s Ministerstvem zdravotnictví. Není to úplně jednoduchá záležitost. To jsou choroby, které se v naší populaci běžně vyskytují. Takže této problematice bude potřeba se věnovat a bude tady potřeba spolupráce minimálně tří resortů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji, pane předsedající, velmi stručně. Já bych opravdu ještě chtěla dvě poznámky. My jsme o tom velmi intenzivně v posledních dnech a týdnech komunikovali. A ještě jednou zdůrazňuji, že věcně s tímto návrhem souzním. Nicméně nedám k tomuto pozměňovacímu návrhu souhlasné stanovisko, protože zde je legislativně technicky několik nedostatků, ale také zejména proto, protože jsme se na úrovni vlády zavázali, slíbili jsme tripartitě, že neprojde k zákoníku práce žádný pozměňovací návrh, se kterým nesouhlasí všechny strany této dohody. Nicméně já jsem panu poslanci Farskému nabídla, že v příští novele zákoníku práce, která bude představena během několika málo příštích měsíců, můžeme tento návrh do novely zapracovat. A ještě jednou zdůrazňuji, že podporuji mládež, podporuji sport. Myslím si, že v této těžké době, a myslím, že ta koronakrize to ukázala, že je velmi nebezpečné, když lidé přijdou ze dne na den o práci bez jakékoliv, bez pojištění, bez jistoty, bez perspektivy, že to je přesně ten směr, kterým bychom neměli jít. To znamená, tento pozměňovací návrh logicky, automaticky, myslím, že to nikdo ani neočekával jinak, nesouhlasné stanovisko. A je to typický příklad prekarizace práce.
Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Garanční výbor pro sociální politiku navrhuje následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o případných návrzích legislativně technických úprav, ale ty nebyly předneseny ve třetím čtení. Tedy bychom hlasovali následně o pozměňovacím návrhu B pana poslance Stanjury.